A já pak řeknu proč. Pan kolega Urban se tady ptal velmi správně, co je vlastně příčinou. U zemědělství je tohle zvláštní kategorie. Podotýkám, pokud bychom chtěli být opravdu objektivní, tak zemědělství si v podstatě chrání každá vyspělá země na světě. Hledá způsoby, jak si zemědělství ošetřit, protože to má něco společného s potravinami, s potravinovou soběstačností atd. Jistou míru ochrany si každé národní zemědělství zaslouží, protože jsme na něm životně závislí. Každou chvíli se mění formuláře, každou chvíli se mění doba vykazování. Dříve to bylo tuším půl roku, teď už to chtějí po nich co dva měsíce. Ministr zemědělství to tady řekl - nové kontroly budou muset být, vytváříme nový titul. Proč ji nemají mít záchranáři? Proč ji nemá mít policie? Proč ji nemá mít strojírenství, o kterém jsme se tady bavili. Tak pojďme, snížíme daňovou zátěž paliv obecně a nebudeme potřebovat další úředníky, nebudeme potřebovat další kontrolory na Ministerstvu zemědělství. Bude to fungovat. A dáme tím impuls nejenom českému zemědělství, ale celé české ekonomice. Zkrátka a dobře, možná že tohle je cesta. Zjednodušme to. To je potřeba připomenout. My chceme, aby zemědělec produkoval potraviny, aby pro něj bylo výhodnější produkovat potraviny než nepotraviny. Aby pro něj bylo výhodnější produkovat krmivo pro dobytek a ne krmivo pro bioplynky. To jsou parametry, které máme společně začít měnit. Tak se o tom pojďme zkusit bavit. Ale to, že si jednotlivci občas prostě napočítají i čísla od bot a že se to vlastně zkontrolovat nedá, to ví pan předseda Faltýnek stejně tak dobře jako já a jako řada zemědělců, kterých se to týká.
Co se týká dovozu potravin. Takže opět zdůrazňuji, není to problémem dovozu, ale celého systému.
Děkuji panu poslanci Šrámkovi.
Velmi pozorně jsem to poslouchal a doufám, že za čtyři roky, za pět, za deset tady nebude někdo sedět a nebude zase řešit krizi českého zemědělství tím, že bude hledat malou náplast na velkou ránu, jak řekl pan poslanec Šrámek.
Děkuji panu poslanci Urbanovi. Pokud nikdo takový není, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje.
Já budu jenom velmi stručný. Dovolím si shrnout debatu.
Přivolám naše kolegy z předsálí a budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu. Odhlašuji vás všechny. Zahajuji hlasování. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému garančnímu výboru? Není tomu tak. Omlouvám se, prohlašuji hlasování za zmatečné. Prosím, pane předsedo.
Slibuji, že příště se budu hlásit hlasitěji. Navrhuji přikázat tento materiál jako výboru garančnímu výboru zemědělskému.
Přestože opakovaně tady kritizuji hlučení v Poslanecké sněmovně, tak prosím, hlaste se klidně hlasitě v takovém případě. Zahajuji hlasování o přikázání zemědělskému výboru jako garančnímu. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme přikázali tento návrh zákona zemědělskému výboru jako garančnímu. Předseda Poslanecké sněmovny nenavrhl přikázat tento návrh žádnému dalšímu výboru k projednání. Prosím, má někdo návrh na další výbor k projednání?
Děkuji. Navrhuji rozpočtový výbor.
Rozpočtový výbor. Ještě někdo nějaký výbor? Budeme tedy hlasovat o návrhu pana předsedy Laudáta, aby tento návrh byl přikázán také rozpočtovému výboru k projednání.
Odtamtud chcete vystoupit? Možná že je sice předotovaná, možná že je přesocializovaná, to se musí změnit, s tím souhlasím.
Prosím, máte slovo.
Já myslím, že ty rovné podmínky jsou správně, ty máme hledat. A protože jsem na to zapomněl ve své řádné přihlášce, nevím, jestli to tu padlo, navrhuji zamítnutí tohoto zákona v prvním čtení.
A nyní prosím k mikrofonu s faktickou pana poslance Fiedlera, připraví se pan poslanec Kováčik. Prosím, máte slovo.
Prostřednictvím paní předsedající pane poslanče Kučero, jestli v mém stenozáznamu najdete jediné slovo "vystoupení", tak opravdu se před vámi skloním. Nic takového jsem tady neřekl. Vyzýval jsem k tomu, abychom se vážně zamysleli nad všemi plusy a minusy, abychom si reálně vyhodnotili věci. Nepodsouvejte mi nic, co jsem tady neřekl. Jste demagog, pane poslanče Kučero.
Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Kováčika, připraví se pan ministr zemědělství.
Já se omlouvám všem, kteří mají pocit, že tato debata je zdržuje. Jo, vono by to bylo hezký, mít svobodnej trh, volnej, naprosto všem přístupnej, bez jakejchkoliv omezení. Ale to bohužel neexistuje, nikdy to nebylo ani to nikdy nebude, protože ta omezení existují. Teď se vrátím ke spisovné řeči.
Děkuji. Já bych si dovolil citovat. Na otázky pana poslance Fiedlera odpovídám: V minulosti zemědělci museli vést evidenci, kterou předkládali zároveň s tím, že měli ten normativ, který nesměli překročit. Pokud ho překročili, buď to nedostali proplaceno, nebo museli zdůvodnit to proplacení. Kde tu naftu spotřebovává, jak se ptal pan bývalý ministr a poslanec Bendl.
Kolegyně a kolegové, já jenom přestávám rozumět tomu, co tady rozebíráme.
Pane poslanče, já se omlouvám, ale oslovil vás mým prostřednictvím.
Řada takových pravidel.
Pan ministr velmi správně hovořil o Polsku, o Německu, o Rakousku. Jsem přesvědčen osobně o tom, že v dohledné době Evropská unie bude přehodnocovat svůj postoj například k mléčným kvótám, které byly nedávno zrušeny. A Česká republika zde bohužel tahá za kratší konec. A každé z těchto opatření, toto je jedno z nich, které navrhuje Ministerstvo zemědělství, je řada dalších - Poláci například velmi účinně pomáhají svým zemědělcům v tom, že jim téměř odpouštějí sociální a zdravotní pojištění. Jsou země, které ulevují svým zemědělcům v odvodech z dotací. Prosím, abychom toto první opatření podpořili. Prosím, abychom podpořili i každé další opatření, které povede k pomoci českým producentům zejména tedy nyní živočišných produktů. To není jenom o tom obchodu. To je o tom, že jen tak může zemědělství plnit svoje mimoprodukční funkce, které jsou minimálně stejně důležité jako ony funkce produkční. To je o tom, že zemědělství jako takové, jako celek, bude-li fungující soustavou, může velmi účinně přispívat k ochraně životního prostředí, k tvorbě prostoru pro rekreaci, k zachování, k zlepšování vodních poměrů v krajině. A to všechno má souvislosti, které třeba při prvním pohledu nejsme schopni dohlédnout. Proto prosím pěkně, plané řeči o tom, komu to pomáhá, kdo si co nahrává a tak podobně - já vždycky říkám: Není přece jediný zemědělský podnik Agrofert, je jich mnoho dalších. Zamysleme se i nad touto situací. A prosím tedy alespoň za klub KSČM, podpořme toto opatření. A podpořme je tak, aby co nejrychleji vešlo v platnost a pomohlo českým zemědělcům a producentům.
Hezké dopoledne, dámy a pánové. Nadační fond proti korupci vydal pokračování tady té knihy. Ale protože jak se kolega Kalousek směje, opakovaný vtip není vtipem, tak dneska nebudu citovat z té knihy. Ta linie je pořád stejná - likvidace českých zemědělců. Až dneska jsem na to přišel. A to je ten velký problém! Je pravda, že vláda Mirka Kalouška zrušila zelenou naftu. Ale jenom selským rozumem. A to při debatě o zemědělství úplně stačí. A já jsem strašně rád, že konečně jsem pochopil, proč TOP 09 dlouhodobě likviduje naše české zemědělce. Prostě proto, že vytvářejí skleníkové plyny. Je to zpráva pro naše zemědělce.
A tady si strany a politici pochopitelně s radostí mandáty vždy uznají. Pro elity totiž u nás dlouhodobě platí jiná pravidla než pro běžné občany. Potlačování demokracie, elitářství, zneužívání moci a opovrhování občany se nakonec vždy obrátí proti vyvoleným elitám. To, co je na demokraciích nejdemokratičtější, není volba poslanců. Demokracii od nedemokracie odlišuje něco naprosto jiného, a to zda má občan šanci dovolat se v rámci systému svých práv, zda může reálně ovlivnit politické dění ve své zemi, zda je to on, kdo má poslední slovo, nebo nějaká elita. V tomto ohledu jsme se k demokracii posunuli jen tím, že jsme vládu jedné strany vyměnili za nadvládu několika politických stran, přesněji za vládu stranické oligarchie. Pominu teď případy, kdy účasti schválně brání radnice pomocí manipulací s termíny a místy referend. Tato část občanů se svého práva dobrovolně zříká tím, že nejde volit, a jasně říkají tímto svým krokem, že nejdou k volbám. Nechávám na vás, milí spoluobčané, abyste rozhodli za mě. Toto je jeden ze základních principů demokracie, že volit může každý a ten, kdo nevolí, dává mandát ostatním. Každý ví, k čemu a proč směřují. Ale to je něco absolutně protidemokratického. Občané se politikům musí míchat do rozhodování, protože se rozhoduje o nich, o jejich životě. Konec citátu. Nebudu s názorem pana Schwanzenberga polemizovat. Se schopnostmi pana Kalouska v mnoha ohledech jistě nelze soupeřit, ale pokud jsou volení zástupci občanů skutečně na takové úrovni, nevidím důvod, proč by nemohli dosáhnout v našem ústavním systému rovnoprávnosti s těmi, které zastupují, a prvním krokem je zrušení kvor v obecních referendech. Kromě výše uvedených důvodů by větší šance na platnost místních referend měla mít za následek i větší zájem občanů o veřejný prostor, což bychom jistě všichni velice uvítali, jelikož je to velmi potřebná věc pro rozvoj a posílení celé naší republiky.
Děkuji panu poslanci Okamurovi.
Děkuji, pane místopředsedo. Když už tady zaznělo v projevu mého předřečníka pana Okamury několikrát IQ tykve, tak možná bychom si po třech letech, kdy tady sedíme, mohli pamatovat, jak se kdo jmenujeme. Pan Schwarzenberg, pane Okamuro prostřednictvím pana Gazdíka. Prosím, abyste si to zapamatoval. Napište si to klidně na papírek, ať tady nekomolíte někomu jméno. Skutečně je to nedůstojné této Sněmovny. A k těm vašim faktickým připomínkám prostřednictvím pana místopředsedy Gazdíka. Jeden hlas. Stalo se někdy v nějakých volbách, že by přišel volit jeden člověk? To se nestalo. Ale vy evidentně v rámci hnutí Úsvit tu zkušenost s komunální politikou nemáte, tak proto tady plácáte takovéhle nesmysly!
Pardon, s faktickou poznámkou pan poslanec Jiří Koubek, po něm pan poslanec Jeroným Tejc, po něm pan poslanec Černoch. Prosím, pane poslanče.
Já jsem se přihlásil s faktickou poznámkou, kterou mám obsahově stejnou jako moje paní předřečnice. Není to uctivé.
Nechci zde mluvit již o krajích. A kraje budou de facto pouze ovlivňovat financování tzv. nepřímých nákladů, podobně jako je tomu u obcí. Bohužel ale je to systém, který navrhuje paní ministryně, který je ještě méně předvídavý pro jednotlivé školy než ten stávající.
Prosím, máte slovo.
Teď nebudu vystupovat jako zpravodaj, ale několik poznámek k financování. Myslím si, že to je věc, která nikdy neměla nastat, protože jestliže vzdělávání je jedna z největších hodnot, tak jeho decentralizace rozhodně školství neprospěla. Co se týká novely zákona, tak o novele se diskutuje léta. Já sám jsem byl účastníkem mnoha sezení, mnoha kulatých stolů a v podstatě žádný výsledek se nedostavil. Kraj dostane peníze ve čtyřech kohortách. Já už jsem to tu říkal. A jedna, ta pátá, je podle ústavní péče. Pak je tam položka na ústavní výchovu nebo na počet lůžek v ústavní výchově a tam je tuším podle té zprávy 255 tisíc. Já jenom k tomu. Protože tam hraje výraznou roli osídlení, věková struktura a všechno ostatní. Tak proto jsou ty rozdíly tak zásadní. Nicméně tak jak je ten zákon připraven, přesto podávám návrh na prodloužení lhůty pro projednávání návrhu zákona, a to o 30 dnů, čili na 90 dnů celkem.
Není tomu tak.
Děkuji vám a samozřejmě žádám Poslaneckou sněmovnu o průchod prvním čtením.
Je tomu tak. Prosím.
Děkuji, paní předsedající. Já bych jenom shrnul to, co proběhlo v debatě. Dovolím si upozornit na vystoupení pana poslance Fialy, který upozornil na nutnost provázání a věnování se i problematice financování vysokého školství. Dále z jeho úst zazněl návrh na zamítnutí zákona v prvním čtení. A zazněl návrh na prodloužení lhůty o 30 dnů na projednání ve výborech. Předkladatel s tímto prodloužením vyslovil souhlas.
Ještě jednou vyzvu kolegy z předsálí. Všechny vás odhlásím a poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami, protože nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Fialy na zamítnutí předloženého návrhu zákona. Proti? Hlasování končím. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Hlasování končím.
Pokud chceme nějakou změnu, je možnost mluvit o nových parametrech. Je možná jednodušší skutečně připravit novou metodu financování než měnit tu zaběhanou. Ale musíme si také říct, co to bude znamenat pro kraje. Kraje v tuto chvíli nebudou - nebo v situaci, kdy se přijme podoba, kterou navrhuje paní ministryně, nebudou už dále zodpovědné za školskou politiku. Budou mít na starosti evidenci, kontrolu, družiny. Školská politika už nebude krajským tématem. To je potřeba, abychom si také jednoznačně řekli. Myslím, že v této souvislosti bychom měli znovu mluvit o tom, jak budou financovány učitelské fakulty a učitelské obory. Čili to jsou témata, která jsou nepochybně s financováním spojená. Velmi by to snížilo stres při sestavování jejich rozpočtu. Před několika lety to vzniklo na vysokých školách, osvědčilo se to, nezneužil toho nikdo. A ten rozpočet dává větší variantu a větší svobodu v rozhodování. TOP 09 nebude bránit propuštění této novely do druhého čtení.
Děkuji paní poslankyni a prosím k mikrofonu paní poslankyni Dobešovou. Prosím máte slovo.
Dobré odpoledne, vážená paní předsedající, dámy a pánové, kolegyně a kolegové. Spousta informací tady již padla. Hovoří se o rozdílném financování v rámci jednotlivých krajů, ačkoliv očekáváme od škol naprosto stejné kvalitní přístupy a kvalitní výstupy. To všichni víme a dlouhodobě jako ředitelé voláme po reformě financování regionálního školství. To, co tady ale zatím nezaznělo, je to, že tato reforma se týká pouze platů učitelů a nepedagogických pracovníků a netýká se celkového financování škol. Protože provozní prostředky škol jsou financovány svými zřizovateli u zřizovatelů obcí a krajů, a samozřejmě ze státního rozpočtu - řekla jsem samozřejmě, pro mě to tak samozřejmé není, ale je to fakt - ze státního rozpočtu je provoz financován u soukromých a církevních škol. Ale tato otázka se touto reformou neřeší. Škola 21. století potřebuje také jiné profese než jenom učitele, školníka a ředitele. A na to se při financování velmi zapomínalo. Žádná škola neměla šanci dostat mzdové prostředky na školního psychologa, ačkoliv se v zákoně o regionálním školství od roku 2005 zcela legitimně tato profese zmiňuje a samozřejmě zcela legálně do škol dnes tato profese patří. Žádný ředitel nedostane finanční prostředky na speciálního pedagoga. Neexistují kolonky na správce výpočetní sítě. A to všechno ředitelé musí ze svých prostředků zajistit.